A já jenom mohu zopakovat argumenty, které jsem tady přednesl toho 24. ledna.
Včera se tady vymlouval: dostal jsem pozvánku, nedostal jsem pozvánku, potvrdil jsem, nepotvrdil. Na tomto kulatém stole byl také prezident České stomatologické komory pan Roman Šmucler, který pak šel na to jednání na Ministerstvo zdravotnictví, takže prezident České stomatologické komory mohl přijít na kulatý stůl a ministr zdravotnictví nemusel a nepřišel na kulatý stůl. Do toho tam nepřišla ani šéfka Státního ústavu kontrolu léčiv, kde nám tam bylo prezentováno, že jí to snad bylo zakázáno. Je tohle, prosím, vůbec možné? Je možné, aby ministr zdravotnictví tam ani neposlal svého zástupce? Opravdu začínám pochybovat o tom, že tento člověk má být na postu ministra zdravotnictví. Musím říct, že když tady dneska mluvil pan Farhan, můj kolega, o chaosu, tak já mluvím o absolutní neschopnosti. A jak je vidět, tak včera tady povídal krásné pohádky, ale nic konkrétního jsme se nedozvěděli. Žádám, aby tento bod byl zařazen v pátek jako první bod a předpokládám, že pan ministr zdravotnictví se dostaví a že nám ty konkrétní kroky řekne. Děkuji vám.
Poprosím dalšího řádně přihlášeného a to je paní poslankyně Balaštíková, potom paní poslankyně Hanzlíková a poté pan poslanec Robert Stržínek. Děkuji, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. V podstatě to řešíme už od prosince, tedy od doby, kdy se poprvé ukázalo, že s vyplacením dotací pro tyto sociální služby bude problém. A teď, z jakého důvodu to považujeme za tak důležité? A byla to systemizace, o které jsme tady také už mluvili, ale opravdu ona zrušila devět oddělení, takže to vyvolalo právě ten negativní jev, a to opravdu výrazné zpoždění vyplacení dotací pro sociální služby. A důležité je si také říct, jaké organizace sociálních služeb to jsou. Jsou to organizace, které poskytují služby opravdu těm nejzranitelnějším cílovým skupinám, jako jsou senioři, zdravotně postižení nebo lidé se zdravotním znevýhodněním. Jsou to lidé s autismem, kteří jsou vůbec závislí na tom, aby dostávali pravidelné služby a podporu. Za mě je potřeba tento bod otevřít a opravdu diskutovat o tom, jak se v této době sociálním službám pomůže.
Děkuji za pozornost.
Děkuji, mám poznamenáno.
Já bych se chtěl připojit do schůze s bodem, který jsem nazval Reorganizace Policie České republiky v kontextu migrační krize. Proč jsem nazval tento bod Reorganizace Policie České republiky v kontextu migrační krize? Stálo nás to obrovské množství finančních prostředků, vyčíslené náklady jsou přibližně víc jak 300 milionů korun na přesčasové práci. Migrační krize bude pokračovat na jaře.
Pane poslanče, máme čas, ano, děkuji, děkuji za dodržení času, a poprosím paní poslankyni Mračkovou Vildumetzovou.
V tuto chvíli jsem se dozvěděla tady informaci, že pan ministr vnitra zítra nebude na interpelace, takže pokud se nepodaří ten bod zařadit, budu tomu chtít, aby tak bylo v pátek, a předpokládám, že tady bude přítomen na bod lex Ukrajina V, protože bych se velmi ráda ptala na věci, které se dotýkají krajských asistenčních center. Musím říct, že jsem ho včera poslouchala velmi pozorně a pan ministr ve stručnosti tady řekl: Nedostatek léků není jenom v Evropě, ale on není ani v Americe a v Austrálii. Lidé vykupují léky, proto nejsou. Předložím změnu legislativy. Víte, kdy ji předložím? Do poloviny tohoto roku. Situaci budu řešit na evropské úrovni. Já bych se chtěla zeptat: Kdo měl předsednictví EU teď půl roku? Nebyla to náhodou Česká republika? Vy jste viděli nějaké jednání, které by pan ministr Válek k této problematice svolal, když už v srpnu a v minulém roce jsme v polovině roku říkali, že je nedostatek konkrétních léků? Takže z jeho projevu jsem se prakticky vůbec nic nedozvěděla a vlastně nedává mi to vůbec žádnou naději, kdy ty léky budou.
Jde vám o to, abyste těm matkám nebo otcům prostě ty peníze vzal, o nic jiného vám nejde. Ptám se kolegů: Vy mluvíte na výborech o důchodové reformě? Na sociálním výboru nikdy, nikdy nemluvili. Já věřím tomu, že i ten rodičovský příspěvek a další benefity, které se zaváděly, tomu pomohly. Takže prosím, řekněte už konečně, co budete dělat. To je ta komunikace, kterou jste slibovali? Přestaňte se vymlouvat. Ale když se ho moderátor ptá - to se musí ještě dohodnout v koalici. Nemáte nic. Nemáte nic, strašíte lidi, prostě vypouštíte balonky, vyvoláváte tady nejistotu a vlastně nikdo neví, na čem je. Takže prosím, pochlapte se, pane ministře financí, předstupte sem. Protože já vám garantuju, že hnutí ANO má 72 poslanců, a pokud budete tlačit takovéto asociální věci, takovéto asociální věci proti lidem, a my tady mluvíme za lidi, tak my se k tomu pultíku tady připoutáme. Navrhuji to jako první bod dnešního jednání pevně zařadit, děkuji, a s názvem Škrty z pera ministra financí Zbyňka Stanjury.
Děkuji a další, kdo je přihlášen, je pan poslanec Robert Králíček.
Dobré ráno všem. A já se domnívám, že tento podnik je poměrně strategický pro Českou republiku, a proto bych chtěl zcela bez jakékoli ironie či něčeho jiného prostě o tomto bodu debatovat. Je to zcela zásadní.
Děkuji a prosím, na kdy zařadíme?
Co je pro nás důležitější?
Pod každým ministerstvem je zaparkovaná nějaká takováto lukrativní nemovitost. A já se domnívám, že Poslanecká sněmovna je to místo, kde se má o těchto věcech transparentně informovat. Podle informací, které kolují na sociálních sítích, to vypadá, že už je vybrán ten, kdo tuto nemovitost zprivatizuje. Děkuji za pozornost.
To, co jsme včera slyšeli od ministra zdravotnictví, je zmatek nad zmatek. To, co předvádí na Ministerstvu zdravotnictví, je jeden velký chaos. Nebojím se říci, že to není Ministerstvo zdravotnictví, ale Ministerstvo chaosu. Hned v následujícím navazuje: "Dovezli jsme navíc půl milionu balení Nurofenu." A já se zase ptám, co znamená, několik set tisíc. To jsou prostě zmatky, které by měl pan ministr vysvětlit. Nerozumím tomu. Já tomu prostě nerozumím.
Prosím, aby se připravil pan poslanec Patrik Nacher. Dalším pak bude pan poslanec Robert Králíček.
Neustále se v této věci dějí nové věci. Teď bych chtěl třeba upozornit na skutečnost, že vyšlo najevo, že na Úřadu vlády měla být uzavřena smlouva s novinářem z propagandistického plátku Fórum 24 snad až na půl milionu korun. A přesto někdo měl ten nápad na Úřadu vlády uzavřít s novinářem lukrativní smlouvu, a tím samozřejmě posílit jeho nezávislost. Jinak si to nedokážu vysvětlit. To je jedna událost, která se udála, o které se chceme bavit ve zvláštním bodu, který dnes navrhuji, a navrhuji, aby byl zařazen jako první.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 52. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tímto vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili vašimi identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo z vás žádá o vydání náhradní karty. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body, a to z bloku třetích čtení, a to v následujícím pořadí: číslo 89, sněmovní tisk 312, o sdružování v politických stranách a v politických hnutích; Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, jestli se můžeme ztišit. Pokud potřebujeme cokoliv vyřídit, prosím, aby tak bylo mimo tento sál. Dále budeme pokračovat body z bloku Zákonů - prvního čtení dle odhlasovaného pořadí. Mám zde několik přihlášek a s přednostním právem se jako první přihlásil pan předseda Výborný.
Dobré ráno, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Děkuji, pane předsedo. Další z přihlášených je paní poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová. Přihlásil se pan poslanec Kamal Farhan, dále pan poslanec Radek Vondráček a potom postupně další. Máte slovo, paní poslankyně.
Já před vás předstupuji s žádostí o zařazení nového bodu, který považuji za velmi důležitý, a jeho název zní Informace vlády o prodeji státního majetku.
Mám tady další zajímavý článek: S cenzurou je nejasno a soudy mlčí. My máme právo se o tom bavit a uvědomte si, že se bavíme o Listině základních práv a svobod, my se tady nebavíme o nějaké podružné otázce. Já vás proto ještě jednou vyzývám v rámci svých pěti minut o zařazení tohoto bodu. Děkuji.
Děkuji za dodržení času. Poprosím dalšího a to je pan poslanec Patrik Nacher, poté pan poslanec Králíček a pan poslanec Brož.
Vážená vládo, dámy a pánové, já budu mít dva body. Když se dneska podívám na ten program, jaký tam je, ta třetí čtení, tak se obávám, že na to opět nedojde. Já jsem nevěděl, že Marek Výborný s tímhle návrhem přijde, že to chce dát před ta první čtení. Děkuji, takže to byl první návrh. Trochu jsem to obměnil, aby se to nejmenovalo stejně, jako jsem to nazval včera, abyste proti tomu neprotestovali, ale ten obsah je stále stejný. Takže mně nepřijde na tom nic tajného. Jestli se má skutečně bojovat proti skutečným dezinformacím - a to si myslím, že tady každý rozumný podpoří - tak ale je potřeba o těch věcech se bavit. Je potřeba vědět, jakým způsobem tak budete činit, jestli skutečně chystáte změnu zákona, protože jsem si přečetl od vládního zmocněnce, že je potřeba změnit zákon, protože dnešní paragrafy na to nemyslí. Ty důvody, proč bojovat proti dezinformacím v uvozovkách, se najdou vždycky. To znamená, je možno se na to připravit a v zásadě už to nebude nic blokovat.
S přednostním právem je přihlášena paní předsedkyně Schillerová.
To znamená, mohou si ji vzít jednorázově, mohou si ji vzít za období, které si nastaví, mohou to brát rovnoměrně.
Myslím, že to bude dostatečné tak, abychom se dostali k hlasování.
Děkuji za přednesení protinávrhu. Tímto tedy máme opět skoro bych řekla to stejné, co předtím, nicméně je to možné. Slyším žádost o odhlášení, takže všechny odhlásím. Poprosím, abyste se všichni přihlásili vašimi identifikačními kartami. O tom protinávrhu nyní zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení na dvě minuty? Kdo je proti? Zahajuji hlasování o tomto návrhu na přerušení. Tento návrh nebyl přijat. Tímto jsme se vypořádali s procedurálními návrhy v tuto chvíli a já mám s faktickou přihlášené dva poslance, jako první je to paní poslankyně Helena Válková.
Tady bych jenom chtěla upozornit, že tohle všechno jsme si mohli ušetřit, právě pokud bychom dodržovali standardní postupy jednacího řádu.
Nyní konstatuji, že ještě došly dvě omluvy: omlouvá se pan poslanec Josef Kott od 10.45 do 11.15 hodin z osobních důvodů, pan ministr Jan Lipavský od 10.45 hodin z pracovních důvodů. A vracíme se do obecné rozpravy, do které je přihlášena paní poslankyně Zuzana Ožanová, a poté se může připravit paní poslankyně Helena Válková, takže jsme zpět v řádných přihláškách do obecné rozpravy.
Proč o něm hovořím? Vždy uvedu bod stanoviska. Na tyto otázky nedává důvodová zpráva k návrhu uspokojivé odpovědi. Ovládající osobu lze do značné míry připodobnit k pojmu osoby s koncovým vlivem podle zákona o evidenci skutečných majitelů. Změna by tak znamenala zohledňování nikoliv jen pozice osob s možností aktivně uplatňovat rozhodující vliv nad posuzovanou právnickou osobou, ale také osob, které z ní mohou pasivně profitovat.
Buď dnes tedy po pevně zařazených či v pátek jako třetí bod. A nyní bych poprosil pana poslance Stržínka a poté už poslední dva přihlášené.

V politických kuloárech se spekuluje až o dvojnásobném navýšení této daně. Zvýšení daně z nemovitostí odmítá Svaz měst a obcí České republiky. Pořád se ale jedná o svobodné rozhodnutí samosprávy, nikoliv diktát vlády. Jaký je tedy plán ministra financí?

Žádám o vysvětlení. Dovolím si tedy požádat o zařazení bodu s názvem Vysvětlení plánované změny daně z nemovitostí jakožto prvního bodu po již pevně zařazených bodech.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dle ústavy je vláda odpovědná Poslanecké sněmovně. Dneska jsme v situaci, že my jsme v opozici, ale může se stát, že v té opozici budete vy, a tak, jak vy utahujete šrouby současně nám, tak potom zase může někdo ty šrouby utahovat vám. A on mi odpověděl mnoho krásných prázdných slov, ale ve finále mi neřekl vůbec nic. To děláme. Zařazujte body napevno! Snažte se o mimořádné schůze! To taky děláme. Vždyť to už je trapné, co tady předvádíme! Ale všichni, co předvádíme. Dokonce jdete ještě dál a chcete utáhnout šrouby, takže novela jednacího řádu. My vás omezíme i na tom, jestli budete načítat něco! Zdá se vám tohle normální? To přece není normální! Vy se s námi ani nebavíte. Můžete mi říct za poslední dobu, co nám tady prošlo? Jaký pozměňovací návrh? Prostě nic, vůbec vás nezajímá podstata, věcnost, jestli je to přínosné, není to přínosné. Takže já ten bod chci jako první bod. Chci, abyste se zamysleli nad svým chováním, protože říkám, dneska jsme to my, ale příště to budete vy! A jsem zvědavá, co budete dělat, až vás takhle budeme omezovat na vašich právech.
Pro odůvodnění svého návrhu uvádím následující. Dle nedávno zveřejněné informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv se mimo evidenci dostalo přes 130 000 balení léčiv. Zveřejněná informace vyplynula ze zjištění inspektorů lékového ústavu během pravidelných kontrol zaměřených mimo jiné na nelegální vyvádění léků ze systému. Způsob vyvedení léčivých přípravků je zdánlivě jednoduchý. Provozovatelé lékáren objednali léčivé přípravky, ale po dodání do lékárny je nezavedli do evidence skladových zásob, příjmů či výdeje léčivých přípravků, a tímto způsobem se tyto přípravky ztrácí ze systému. Dle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv bylo zjištěno, že z dodavatelského řetězce se ztrácí přípravky vázané na lékařský předpis, což je ještě závažnější. Šlo o preparáty, které potřebují například pacienti s diabetem, onkologickými onemocněními, vysokým cholesterolem, vysokým krevním tlakem, astmatem, epilepsií či chronickou obstrukční plicní nemocí. Do současné doby - případy pravomocně rozhodnuté - se jedná o léčivé přípravky v hodnotě více než 66 milionů korun a dle sdělení ředitelky SÚKLu se nejedná o částku konečnou, jak sama uvedla. Jsou signály, že tato odhalení jsou jen začátkem a může se jednat o částku dvojnásobně nebo ještě vyšší. Podle ústavu je důvodné podezření, že se jedná o nelegální organizovanou činnost s cílem vyvézt přípravky do zahraničí. Jedná se totiž o léčiva, která se v minulosti prokazatelně z republiky nelegálně vyvážela.
To přece nemůže projít, to se nemůže stát součástí českého právního řádu. Opravdu chceme, aby zasahoval do správních řízení? Oni dostanou do ruky bič a můžou v podstatě napadat kohokoliv. To je právě ten problém té právní normy, která je vždycky zaměřená jenom na jednoho člověka, že to potom nestojí za nic, nefunguje to.
Já jenom velmi poprosím, reagujme na průběh rozpravy. Prosím pana poslance Roberta Králíčka, připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím.
Víte co, nejdřív si přečtěte Twitter vašich kolegů.
Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Věra Adámková, připraví se pan poslanec Jan Berki. Prosím. Také děkuji za dodržení času. Pan poslanec Jan Berki, připraví se paní poslankyně Berenika Peštová.
Prosím, já jsem zodpovědný za své činy, svá vyjádření. Nečiňte mě, prosím, zodpovědným za to, co říká nebo píše někdo jiný. Proč jsem reagoval zrovna na kolegyni Peštovou? To je to, proč jsem na to reagoval.
Paní poslankyně Berenika Peštová se svojí reakcí na průběh rozpravy, poté pan poslanec Brázdil. Prosím.
Tak já budu konkrétní, pane poslanče Berki, prostřednictvím paní předsedající. Byl jste to vy, kdo to řekl paní Balaštíkové, byl jste to vy. Vy tady někoho teď budete vzývat k tomu, aby se choval tak, jak se má chovat? Co je za panem Michálkem? Říkám, to jsou ta dvě ministerstva plus Piráti všude. Zeptám se pana ministra Šalomouna - a zajímá mě jeho názor - jestli toto se mu zdá normální, když se přes jeden zákon vlamujeme do úplně jiného zákona a jestli se mu to zdá legislativně komfortní. Mně tedy ne, mně ne! Jak je to možné?